Prosím, bavme se o tom jako zákonodárci, nikoliv jako politici, kteří mají pár dní před volbami. To je můj vzkaz této debatě, která je zcela nesmyslná a odporuje tomu, co jsme se dohodli, respektive nedohodli, protože nedovolba čtyř radních je to, co tady zatěžuje Poslaneckou sněmovnu.
A teď k věci. Tato debata je symptomatická pro Českou republiku. Její zhovadilost, pokryteckost a všechno ostatní a neřešení podstaty. Od čeho my tady jsme? Co si objednáváme? Čili toto by byly legitimní debaty.
V ten okamžik není možno vytvořit zisk. Takže pro naši republiku to je ztrátová záležitost, věřte tomu. Daleko za mě důležitější než pět týdnů: zrušte pracovní neděle. Věřte tomu, že většina lidí vám zatleská, a za to získáte ty body, které si chcete teď tady vydobýt. Populisticky jsme za poslední dva měsíce schválili tolik rozdávání a tolik sociálních výhod, že z toho jde už celému národu hlava kolem. Takže prosím, přestaňme rozsévat mezi lidmi nesváry v tom, že zaměstnavatelé nechtějí něco svým zaměstnancům poskytnout. My chceme pět týdnů dovolené a poperte se s tím, že dva roky jste nemohli provozovat, jak chcete. Zítra už nepřijdu do práce. Nemáte šanci udělat vůbec nic. Mně se to za poslední tři měsíce v Mladé Boleslavi, kde je absolutní nedostatek pracovních sil, stalo třikrát. Tak skončili z hodiny na hodinu. Takhle to bohužel v dnešní době funguje. No, to je skvělý vzkaz všem firmám, to je skvělá příležitost, jak zlepšit ekonomiku naší země, jak nastavit lepší pracovní podmínky. Co asi řeknou? No, Franto, nemůžeš si vzít dovolenou, vždyť máme zakázku. Tak co ten Franta udělá? Tu dovolenou si nevezme. Takže jak to dopadne na konci roku? No, vykáže se, že si nemohl dovolenou vybrat, a peníze se mu vyplatí, že jo? Ale ty peníze dostane normálně, protože víc peněz stejně není. Ta firma může rozdat jenom to, co vydělá. Takže já vám děkuji za pozornost a budu rád, když si moje slova vezmete k srdci a následujících pět roků nebudeme chtít dělat nějakou další sociální revoluci.
Jsou zde i další přihlášení.
Musím říct, že za ty dva roky podnikatelé jsou opravdu psychicky úplně v depresi. Museli přežít všechny souvislosti s tím, že nejdříve jsme jim vyhrožovali, že zavřeme průmysl a zavřeme všechny podniky. To byl rachot.
Michal Stehlík - 2011, radní ČRo, 2016 kandiduje do Senátu za KDU-ČSL. Vítězslav Jandák - radní 2017, 2020 kandidoval do Senátu za ANO. U SPD dneska nepřekvapí vůbec nic po tom, co si podruhé zrušili krajské organizace v mnoha krajích. Takže o nich nepadlo ani slovo, nikdo je neodvolával. Vím, že ten boj s tou mafií je marný, protože rozkrást 7 miliard ČT a mít tam politický vliv, to je důležitější než rovná páteř a poctivost, ale já udělám všechno pro to, aby se co nejvíc lidí dozvědělo o tom, jací jste pokrytci a kdo v mé soukromé olympiádě pokrytců zvítězil.
A je zcela lhostejno, že takovéto jednání náš jednací řád aktuálně umožňuje. Jakýsi osobní spor vedený mezi paní poslankyní Sommerovou a radní Lipovskou nyní nabývá na zbytečné politické intenzitě a my musíme v době, kdy v Radě České televize chybí - zejména a právě kvůli zmíněným obstrukcím jejich kolegů - již čtyři členové, řešit další útok na tento kontrolní orgán České televize. Navrhovatelům bylo tehdy naprosto jedno, že podle odborných analýz by byla velká část z těchto organizací v jasném a prokazatelném střetu zájmu. Dokonce i vláda upozornila ve svém materiálu na to, že více než polovina těchto organizací má v České televizi obchodní či strategické zájmy. Dnes se na tento pokus navazuje, a to dalším pokusem o destrukci celého tělesa Rady, jejímž nositelem je opět paní Sommerová. Vůbec nechci hodnotit, zda paní Lipovská, která byla demokraticky zvolena sněmovní většinou, je tím správným členem Rady České televize, či nikoliv. Nepatřím k jejím urputným sympatizantům. A potom zde již můžeme vést oprávněné diskuse, méně či více oprávněné, o odvolání jakéhokoliv člena Rady České televize.
Faktická poznámka pan poslanec Blažek a potom se připraví pan poslanec Martínek.
Dobrý den, děkuji za slovo.
Reporting dozorčí komise by Radě měl poskytnout informace o finanční kondici České televize. V současnosti ovšem nemá Rada k dispozici delší časové řady tak, aby mohla první útržkovitá data srovnávat s minulým vývojem a zasazovat je do kontextu. Tento nástroj bude možné plně využívat zejména v příštích letech. Prozatím tak má Rada možnost průběžně sledovat výdaje České televize, především na základě veřejných registrů. Bohužel, smlouvy zveřejňované v registru smluv vzhledem k míře začernění dávají více otázek než odpovědí. A tak nakonec zůstává Radě k věření výrok auditora, který byl podle schvalované výroční zprávy o hospodaření vydán bez výhrad. A zde je problém, o kterém ČT ví, ale neinformuje Radu ČT navzdory opakovaným výzvám o jeho řešení. Problémem je vážná pochybnost o nezávislosti auditora. Zprávu nezávislého auditora podepisuje každý rok osobně vedoucí partnerka EY v České republice, paní Magdaléna Souček. Česká televize je nejen čtyři roky patronem ceny, ale také zároveň hlavním mediálním partnerem soutěže.
Uplynul vám čas.
Budu velmi krátký. Nikdo z klubu KSČM.
Dalších 10 minut má poslanec Bojko. Pane poslanče, já vás jenom přeruším. Tady jsou stížnosti od poslanců, že vám neběží čas, ale já ho tady mám.
"Smlouva o výrobě pořadu s propojenou osobou auditora však zakládá významné pochybnosti o dodržení nezávislosti auditora. To je Hana Lipovská. Generální ředitel Petr Dvořák: "Děkuji za upozornění, paní radní, ale tohle je věc, kterou víme a kterou v tuto chvíli řešíme se společností Ernst & Young, a předpokládáme, že až najdeme řešení, tak vás s ním můžeme seznámit. Není to věc, o které bychom nevěděli." Po šesti měsících Rada České televize o řešení informována nebyla. Nebyla informována ani o tom, že by Česká televize změnila auditora. V červnu 2020 jednomyslně 15 hlasy všech svých členů přijala Rada České televize usnesení: "Rada doporučuje přistoupit k jednorázové hloubkové analýze nákladů a k návazným doporučením ze strany renomovaných poradenských institucí s mezinárodní zkušeností v oblasti veřejnoprávních médií." Společnost Ernst & Young však měla sama sebe z celé veřejné zakázky vyloučit, což se nestalo. Jenom v loňském roce bylo odsouzeno 150 lékařů a je možné, že jeden z nich sedí tady, jeden z nich sedí tady a my to nevíme, protože to jméno jsme se to nemohli dovědět. A bylo jich, podotýkám, 150, a za mě je to jednoznačně špička ledovce. Jsou lékaři, kterých si já nesmírně vážím, a to jsou lékaři, kteří opravdu jsou specialisté, ortopedové, operatéři hrudníku, srdce a tak dále.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zdravím všechny. Mě sem do Sněmovny poslali občané, a že si mě vy nevážíte, je mi úplně jedno, protože já si vás tady nevážím za tahle slova. Není potřeba to řešit na půdě Poslanecké sněmovny. To je vysoce odborná otázka. To není jenom, že si tady něco budeme povídat. Chtěla bych vidět vás všecky, Terezko, prostřednictvím předsedajícího, zda budete opravdu nést odpovědnost, tak jako by muselo nést Ministerstvo zdravotnictví, za to, že dáte nějakou hladinu. A pořád to tady nikdo neřekl, jaká je vlastně ta hladina, která by se měla uznat. Nikdo to tu neřekl. Jste ochotni tady sdělit občanům, že za této hladiny můžou být imunizováni a můžou si dovolit jít kamkoliv, aniž by měli očkování? Nejste. Ono si prostě nemůže dovolit ze zákona vyhlásit nějakou hladinu, na kterou nemá podklady.
Kdo tu dneska rozjel debatu tímto směrem? Tady měla být odborná diskuse, a ne zpochybňování jakéhokoliv vzdělání nebo odbornosti.
Nejsem lékař, nejsem odborník. Budu reagovat jako pacient. Oba dva mi vyšly negativní. Nemoc jsem prodělal, ono je to docela jasné, když ztratíte čich a chuť, co máte. Naštěstí doktorovi stačilo jen mě vidět a hned mě léčil na covid. Takže se na vás obracím, jestli to předáte panu ministrovi zdravotnictví. Je to fér? Je to vůči mně fér? Nebyl bych v té karanténě, kdybych měl pozitivní test, ale já jsem měl dva negativní, manželka měla také negativní, stejně to prodělala, ale do karantény jsem šel.
To je druhá odpověď. Musíte si správně googlovat. Nejsem obvodní lékařka, ale děkuji za kompliment.
Stále faktické poznámky a ti s přednostním právem čekají na jejich vyčerpání. Rád bych se dostal dále.
Tady jste slyšeli: pirát, prosystémový, provakcinační, dvakrát negativní test. Kdo mu vrátí ty peníze nebo ten čas, o který přišel tím, že byl 14 dnů doma? Za co nese ministerstvo zodpovědnost? Za to, že se děti testovaly rakovinotvornými testy? Nevíte, kdo to vyrobil, kde to vyrobil, z čeho to vyrobil, jak to vyrobil, a ministerstvo nese jakou zodpovědnost? Kdo nesl zodpovědnost za protizákonná nařízení Ministerstva zdravotnictví? Kdo byl potrestán? Odešel ministr? Zatkli někoho? Zatkli někoho? To mě zajímá.
A takhle my se tady chováme k energetice, která je před kolapsem, k inflaci a k rozhazování státních prostředků a třeba i k problematice České televize. Čili ta debata je naprosto legitimní, ale tady v České republice ji nikdo nevede. A to je takový odkaz toho, co se tady odehrává ty čtyři roky. Ještě řeknu pár slov tady k největší politické straně. Tady ta většina byla a vy jste to nechtěli.
Tady někomu podáte ruku a bodne vás do zad. Všichni se na tom podílíte, všichni, protože všichni v té televizi chcete být. To byly obstrukce, a zase jste ukázali, jací jste. Rada České televize a její činnost je proto zákonem určena jako průsečík občanské společnosti a vůle lidu. Je volena Poslaneckou sněmovnou a jejím úkolem je zastupovat veřejnost a naplňovat zákon o České televizi. Rada České televize tedy nehájí zájmy ani České televize, ani jejích zaměstnanců včetně generálního ředitele a managementu, ani tvůrců. Jak uvádí Nejvyšší kontrolní úřad, jediný, kdo může kontrolovat hospodaření České televize s jejím vlastním majetkem, je Rada České televize. Nejvyšší kontrolní úřad může kontrolovat pouze hospodaření s televizními poplatky, a to buď z vlastního rozhodnutí, nebo pokud o to požádá Poslanecká sněmovna či některý z jejích orgánů. Sama Rada České televize o kontrolu NKÚ požádat nemůže. Pokud by Rada České televize ale kontrolu podle zákona o České televizi nevykonávala, může být Poslaneckou sněmovnou odvolána. Nejedná se o finanční prostředky managementu, zaměstnanců, tvůrců, ale o peníze občanů. Ačkoliv je působnost a odpovědnost Rady České televize v oblasti hospodaření velmi rozsáhlá, zákonodárce zřejmě podle principu bona fides předpokládal součinnost managementu s Radou České televize. Příkladem je odmítnutí žádostí členů Rady České televize o poskytnutí závěru zprávy interního auditu ve věci správy a evidence nemovitostí. O problému s pozemky se v České televizi vědělo minimálně 10 let, ale nebyl řešen.
Závěrem bylo konstatováno, že v současné době zatím nemáme dostatek informací k tomu, aby mohly být protilátky použity pro covid pas, tak jako šest měsíců od prokázané nemoci covid nebo po vakcinaci. Dostačující by mohla být jednodávková vakcína. Nyní je ale tedy k dispozici pouze Janssen. Jedna dávka dvoudávkové vakcíny zatím není uplatnitelná v covid pasu.
Děkuji panu ministru životního prostředí, který za vládu České republiky řekl stanovisko k tomuto. Nyní tedy faktická poznámka Jany Pastuchové.
Nerozumím tomu, když se této problematice tak strašně věnujete a tak strašně vás zajímá, že jsem vás neviděla ani na jednom výboru pro zdravotnictví, kde seděli všichni odborníci a na tyto věci jste se jich tam mohla zeptat. A já bych vám doporučila, abyste se věnovala tomu školství, to vám šlo fakt lépe.
Tak tady aspoň, vážení přátelé, vážení občané, vidíte, jak to tady vypadá. Tady místo toho, aby tady přišly argumenty, tak mě tady začne paní poslankyně, ačkoliv si jí jinak vážím, urážet, že nejsem lékař. To, že jste lékařka a já jsem učitelka, vůbec neznamená, že já tady nemůžu říct svůj názor. A to, jestli od toho Rakousko ustoupí nebo neustoupí, to je v tuto chvíli jedno. Každopádně do dnešního dne ty protilátky uznává, a to je ten fakt, který já jsem tady předložila. Ve svém okolí znám spoustu lidí, kteří mají dvě dávky vakcíny, a vážení přátelé, je pozitivní ten člověk. Prostě chytil covid, nevíme kde, nevíme jak, ale chytil ho. Člověk může být pozitivní i po očkování, i po prodělání covidu, tak jaký je mezi tím rozdíl?
Vy jste používali nestandardizované testy i proti dětem, vy jste používali testy, které neměly žádnou certifikaci. Vy jste zamítli testy pana Žďárského, protože prý byly necertifikované, ale cokoli jiného, co je necertifikované, používáte.
Máte slovo, pane poslanče.
Samozřejmě respektuji, že nejste odborníkem na tuto problematiku. Žádali jsme, aby odborný panel ministerstva o tomto validně jednal jako odborníci. Následovala potom moje ústní interpelace v březnu tohoto roku na pana docenta Blatného, který tady za tímto mikrofonem řekl: Ano, je to důležité téma, budeme se tomu věnovat. Bohužel, celou řadu měsíců se nedělo vůbec nic. My jsme to tady znovu a znovu opakovali. Pojďme se o tom odborně bavit. Bohužel, ministerstvo nasadilo rétoriku: Není to probádáno, neexistují studie, a proto se tím zabývat nebudeme. Ale v tuto chvíli existuje celá řada zahraničních studií, ale i českých studií, například sdružení SMIS, což je sdružení předních mikrobiologů, imunologů a statistiků, kteří dokládají, že vyšetřování protilátek svůj význam má. V České republice v tuto chvíli z těch validních, relevantních odborníků již převládá názor: Ano, protilátky lze využít, pojďme se na tom domluvit. A o tom to je. Je to odborná záležitost, která se možná trochu zpolitizovala, ale zpolitizovala se proto, že ministerstvo odmítá určité skupině odborníků do toho mluvit, a to je ten základní problém.
Nyní faktická poznámka Mariana Bojka a připraví se paní poslankyně Věra Procházková, také s faktickou poznámkou.
V žádném případě se mi nelíbilo tady to školení od paní Pastuchové, protože v této Sněmovně je velmi velký počet lékařů.
Vážené kolegyně, kolegové, já se musím usmát, jakou hru to tady obě dvě strany hrají. Tak se běžte podívat do zákulisí. Prostě je to k smíchu, co tady hrajeme. Pojďme řešit to, o co nám jde, aby ty věci měly ten správný tvar, správnou myšlenku a správný směr. A to, jestli má někdo roušku, nebo nemá, to si prostě vyříkejme, ale přestaňme toho zneužívat. Pro mě to je prostě k smíchu.
Prosím, vaše dvě minuty.
Je to velmi zajímavá diskuse, protože už i poslanci z jednoho politického subjektu na sebe vzájemně útočí, a možná že si dají mimo kamery flákanec, slovy pana poslance Volného. Je to zajímavé, jak si to tady dokážete říct, ale zase aspoň se to člověk dozví, jak může zasedat takový výbor. U nás na ústavně-právním výboru to je někdy takové hodně konzervativní a na výboru pro bezpečnost, tam většinou řešíme takové ty odborné věci. "Vystupovat nebo působit ve prospěch jiných skupinových zájmů" - stalo se tak, nestalo se tak? "Podílet se na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků" - činí tak paní radní, nečiní tak? "Zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování" - stalo se, nestalo se?
Ale na tom výboru neměla roušku původně ani tady paní kolegyně Sommerová, prostřednictvím pana předsedajícího, nositelka několika cen za tvorbu od komunistických vlád, například Německé demokratické republiky nebo Československé socialistické republiky, poděkování od ministrů a podobně. Je to zdokumentováno na našich videozáznamech. Všichni víme, přesně jak řekl pan Bláha, je to jedno velké divadlo. Tak vám to tady nevadí, že vás strašně ohrožují? Tam jste to udělal. Byl to jenom politický důvod k tomu, abyste mohli utéct někam jinam. Volala tam. A kdy jste se dohodli, kde to bude? Neměla to být další schůze, když jste se dohodli, že to bude někde jinde? Máte zápis z té schůze? Kdo tam byl z veřejnosti? No nemáte, protože jste jí to neřekli!
Nyní pan poslanec Zdeněk Ondráček na faktickou poznámku.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím, k panu poslanci Volnému. Porušila paní radní Lipovská - abych to zase nepopletl - Lipovská to, co říká zákon, co nesmí člen Rady České televize?
Prosím.
Já bych ráda odpověděla tady předřečníkovi. Ano, paní Lipovská porušila zákon o České televizi tím, že působí ve prospěch politického hnutí, a to má jako členka Rady České televize zakázáno. Působí ve prospěch.